nebo jsem předložil společně s paní ministryní pod číslem 8027, a ten se týká modrozelené infrastruktury. Jde o zakotvení obecně užívaného pojmu ve stavebním zákoně a jeho integraci do systému veřejné infrastruktury. Jde o zásadní úpravu umožnění podrobnějšího řešení územních požadavků s ohledem na charakter, velikost a potřeby konkrétní obce. Zde upravujeme část čtvrtou, stavební právo hmotné, doplněním základních obecných pojmů hmotného práva, jejich ukotvením v zákoně. Jde o zásadní narovnání postavení obcí v řízení o povolení záměru zaručující vyvážení veřejného zájmu chráněného obcí a zároveň i veřejného zájmu, který ochraňuje dotčené orgány na základě složkových zákonů. a) toto ustanovení nabývá účinnosti dnem následujícím po vyhlášení zákona. Navrhuji tedy, aby se v § 333 písm. A jde o to, aby to bylo vyvážené, aby jak vlastníci a investoři - a bavím se o malých, nebavím se o velkých - tak i obce měly vyvážené postavení v tomto případě. To znamená, nikdo nebude o nic ukrácen, ale právní jistota bude vyjádřena tímto paragrafem, kdyby byl schválen, nebo těmito změnami. Ten se týká pozemních staveb energetických sítí technické infrastruktury s výjimkou kolektorů a rozvodného tepelného zařízení. S kolaudací pak zásadním způsobem souvisí závěrečná kontrolní prohlídka jako jeden z úkolů, které bude stavební úřad v souvislosti s kolaudačním zařízením provádět.
Budou se vytvářet nové úřady, hrozí tady reálně to, že stavební řízení se na jistý čas, možná na několik let, úplně zastaví. Nerezignujeme na to, že tady má být nějaká centrální autorita. My se k nim jednotlivě také přihlásíme. Já bych tady rád teď v rámci druhého čtení dva tyto návrhy představil a zdůvodnil. Vnímáme to, že vyvlastnění je velmi zásadním zásahem do ústavně chráněného práva na vlastnictví. My jsme přesvědčeni o tom, že tady je potřeba toto zúžit a ponechat tam pouze veřejné, dopravní či technické stavby v rámci veřejné, technické či dopravní infrastruktury. Ale nejsme přesvědčeni o tom, že by mělo docházet k vyvlastnění ve veřejném zájmu v případě například staveb občanské vybavenosti, veřejných prostranství a podobně. To je řekněme drobná, ale velmi důležitá úprava, která se týká primárně provozovatelů lesních mateřských školek. Jiří Mihola předkládá návrh, kterým se upravují některá ustanovení stavebního zákona ve vztahu k lesním mateřským školám, případně klubům. Vzdělávání v nich probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí mateřské školy, ano, už z názvu lesní mateřská škola to jasně vyplývá. Toto zázemí nesmí být podle školského zákona stavbou - a teď už se dostáváme k tomu přesahu do stavebního zákona - což je obvykle vykládáno tak, že může jít o výrobek plnící funkci stavby, ale nikoliv stavbu spojenou se zemí. Navrhuje se tedy, aby vzhledem k charakteru lesních mateřských školek mohlo být jejich zázemí umisťováno i mimo zastavěné území, podobně jako například ekologická nebo informační centra. Čili nejdeme tady tím, že bychom vytvářeli nový segment, ale přiřadili bychom lesní mateřské školy právě k těmto stavbám ekologických či informačních center. Podobně jsou za drobné stavby považovány například menší stavby pro myslivost. Tolik tedy pozměňovací návrhy.
Je však velmi vhodné rozlišit, o jakou osobu se jedná. Navrhované ustanovení pozměňovacího návrhu zmírňuje dikci zákona v tom smyslu, aby zohledňoval povahu osoby, jíž se ukládá sankce. Tedy u fyzické osoby by měly být zohledněny její osobní poměry, zejména ve smyslu její celkové finanční situace a podobně, a to z toho důvodu, že nepovažujeme za vhodné ukládat fyzickým osobám podobně vysoké sankce jako právnickým osobám s dostatečným finančním zázemím. Horní hranice, pokud... jsou v návrhu oproti stávajícímu stavu zvýšeny na dvojnásobek. V mnoha případech tak může být uložená pokuta pro danou fyzickou osobu zcela likvidační a uvrhnout takového stavebníka do neřešitelné situace. Jako nezbytnou úpravu zákona stavebního za SPD navrhujeme také snížit poplatky za povolení bytové výstavby, výstavby rodinných domů a staveb garáží a vinných sklepů. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, stanoví vysoké správní poplatky. Stavební řízení je samo o sobě velmi administrativně náročné. Návrh zákona nemůže počítat s větší mírou pokrytí celkových nákladů, jelikož stavebníci by mohli toto zvýšení vnímat jako další překážku v již tak náročném stavebním řízení. Proto navrhujeme snížit některé poplatky pro ty nejobvyklejší typy trvalého bydlení nebo běžného rekreačního bydlení. Jde vlastně o podporu běžných občanů a jejich rodin při zajištění nebo úpravě jejich bydlení. Snížení těchto poplatků lze chápat jako snížení překážek při realizaci rodinného bydlení a usnadnění realizace takových staveb s konečným důsledkem zvýšení počtu staveb rodinného bydlení. Jsme za SPD přesvědčeni, že nová stavební norma přinese očekávané přínosy a zrychlí stavební řízení, zprůhlední průběh stavebního řízení a přinese větší komfort stavebníkům při vyřizování stavebního řízení. Jsou v textu pozměňovacích návrhů dostatečně popsány a zdůvodněny a k těmto pozměňovacím návrhům se ještě přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A velice krátké odůvodnění. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnutí ověřování výsledků zeměměřické činnosti mezi vybrané činnosti ve výstavbě, a to z důvodu provázanosti této činnosti s činnostmi, které se týkají stavebního zákona. Český úřad zeměměřický a katastrální opakovaně jednal s Ministerstvem pro místní rozvoj o potřebnosti propojení právní úpravy zeměměřictví s vybranými činnostmi ve výstavbě upravenými stavebním zákonem. K tomuto se přihlásím v podrobné rozpravě.
Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych také já se vyjádřila ke stavebnímu zákonu a změnách, od kterých si slibujeme změny k lepšímu. Myslím si, že to je úkol, který je samozřejmě hoden především vládního návrhu, proto nebudu jako právnička a legislativkyně zapírat tady na plénu Sněmovny a notabene před paní ministryní, že nejsem nijak šťastná ze změti pozměňovacích návrhů a komplexních pozměňovacích návrhů tady ve Sněmovně. Dopadlo to, jak to dopadlo. Jsme v situaci, kdy se načítají desítky pozměňovacích návrhů, komplexní pozměňovací návrhy, je otázkou, co nakonec Sněmovna schválí.
Živnostník nebo podnikatel se domůže exekučního titulu. Dotyčný nezaplatí. Tak a teď jsme u toho. Víceméně k samotnému exekučnímu titulu v podobě pravomocného platebního rozsudku či platebního rozkazu se i běžný podnikatel, který nemá právní vzdělání, přes různé vzory a podobně domůže bez nákladů na dodatečné právní služby. Nechci od vás žádnou zálohu, když to vymůžu, tak si vymůžu i svoje plnění, svoje náklady. Takže znova se ptám, jak teritorialita exekutorů bude chránit a pomůže drobným věřitelům? Já se domnívám, že lotr rozhodně není ten exekutor, ani ten oprávněný, ale ten povinný, který to nezaplatil. Pokud by vás zajímalo, kdo je ten oprávněný - je to můj příklad, proto o tom mluvím. Proto se domnívám, že skutečně teritorialita v tomhle systému nic neřeší. Nehledě na to, že pokud se skutečně ti povinní chtějí dostat zpět do systému, tak se domnívám, že po několika provedených a odsouhlasených novelách insolvenčního zákona tu šanci mají, protože už tam odpadla po poslední novele povinnost 30 % splátky dluhu. A k čemu pak dojde? Říkal to kolega Čižinský, prostřednictvím pana předsedajícího, že to dopadá na celou společnost. Nebudou se vymáhat pohledávky dopravních podniků - bude zastarávat vozový park. Zvýší se úroková marže, případně se zvýší bankovní poplatky a zase to zaplatí ti, co všechno řeší řádně a své závazky si plní. V obou těchto návrzích na úpravu a humanizaci mobiliárních exekucí je zaváděna povinnost exekutora pořizovat a uchovávat zvukový záznam, takže v tom rozdíl není.
Ale sami exekutoři to nezpůsobili. Soudy to potvrzovaly, bavme se o tom, jestli byly laxní, nebo hloupé, ale žádní exekutoři. Ti prostě dělali to, co jim potvrdily soudy. A nehrajme si na to, že když omezíme exekutory, tak budou fungovat hned líp soudy. No, opak je pravdou. Ano, v průběhu toho došlo k tomu, že někteří, kdo dostali kouska státní moci, jako soukromé osoby zneužívali, to je pravda, ale v tomhle stavu dnes nežijeme a mluvíte o něčem, co neexistuje.
Dvě faktické poznámky jsou tady.
no tu konkrétní ne. Věřím, že se shodneme, že tady prostě nemá být pošlapáván právní stát.
Mafie, to je prorůstání organizovaného zločinu do státních struktur. A jestli chcete říct, že v tomto státě mafie neexistuje, tak to je podle mě extrémně naivistický přístup, protože každou chvíli nám unikne nějaký ofocený deník, ve kterém tu mafii si můžete prostě přečíst, jak to funguje. A to je prostě mafie. Nalhávat si tady, že v této zemi neexistuje organizovaný zločin v exekucích, v justici nebo u policie, to je lež občanům přímo do jejich obličeje a přímo do jejich očí. Oni dokonce ti mafiáni určitě sedí i tady mezi námi.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji panu kolegovi Navrkalovi vaším prostřednictvím. Já jsem pointu žádnou neplánoval. Tím bych tu polemiku skončil, protože nemá smysl.
Musíme tento tisk projednat. Mrzí mě, že ho projednáváme až 16. dubna, mohli jsme ho projednávat mnohem dříve, bylo to opakovaně protahováno, obstruováno a to mě velmi mrzí. K dalším návrhům, které předkládám, které samozřejmě s ohledem na to, že toto vyčerpává primárně tu mediální debatu, tak možná nevešly v takovou známost, tak jeden z pozměňovacích návrhů se nedotýká přímo otázky výkonu rozhodnutí, nýbrž se dotýká otázky nalézacího řízení. Další otázka se týká doručování. A toto je návrh, který je zcela konkrétní - přiznávám zcela bez mučení, že dalo velkou práci ho napsat a nějak vyváženě formulovat - a týká se toho, aby se doručovalo přes úřední desku, pakliže se to týká povinného, který je hlášen na ohlašovně, za velmi specifického procesního režimu, samozřejmě. Ale není to samozřejmě pozměňovací návrh, který je osamocen. To jsou dílčí kroky. Chtě nechtě budeme muset připravit nové procesní předpisy, budeme muset připravit civilní řád soudní. Možná i ne spory.
Nyní vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová, připraví se pan poslanec Kohoutek. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážení poslanci, vážené poslankyně, ráda bych přečetla naše vyjádření za Trikolóru a náš postoj k této věci. Společnost by sice potřebovala smysluplný exekuční řád, na čemž se všichni shodneme, současné znění novely a pozměňovací návrhy však budou mít na věřitele velmi negativní dopad a jen dále nahrají nepoctivým dlužníkům. Odmítáme návrhy, které podporují odpuštění části, či dokonce celých dluhů, protože je nakonec zaplatí všichni. Aktuálně se to týká například návrhu takzvaného milostivého léta. Došlo by tím k další plošné ochraně úzké části lidí, ale to na úkor většiny. Všichni se posledních několik let ohánějí ochranou dlužníků, začíná to však zacházet již příliš daleko. Je třeba pamatovat také na to, že věřitelé nejsou pouze jenom lichváři, jsou to také majitelé bytů, bytová družstva, podnikatelé, živnostníci, kteří si pozici věřitele dobrovolně nevybrali a kterým dluhy nebude mít za chvíli kdo vymoci, případně se razantně sníží efektivita jejich vymáhání. Návrh na další snížení odměn soudních exekutorů jsou dnes už pouhé populistické řeči, na které lidé rádi slyší. Ve skutečnosti to ale povede jen k dalšímu snížení vymahatelnosti dluhů, které nevytvoří nic jiného než jen spirálu dalších a dalších dlužníků. Poznámka k odměnám exekutorů. To je další dokola opakovaný mýtus. Exekutor dostane zaplaceno pouze tehdy, když je úspěšný, to znamená pouze v případě, že dlužník něco uhradil. Navíc u sloučených pohledávek dostane pořád jen jednu odměnu. Z toho musí pokrýt náklady na všechny pohledávky, kde vymoženo nebylo nic, a těch je dle statistik většina. Další omezování mobiliárních exekucí taktéž povede jen ke zhoršování situace a bude mít za následek opět jen snižování vymahatelnosti. Exekuční řád má za sebou více než 50 novelizací, které bohužel nevedly k menší zadluženosti našich občanů, ba právě naopak. Nesystematické změny zavedené státem prosazované levicovými stranami vedou k neúměrné ochraně dlužníků, a to na úkor věřitelů, a zapříčiňují jen další a další zadluženost.
Týká se to racionalizace zastavování exekucí. Stanovisko ústavně-právního výboru je nedoporučující.
Děkuji. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam uvádím, jak to bylo. Děkuji.
Týká se to omezení zastavování exekucí. Děkuji. Týká se to nahrávání hovorů exekutory čili povinnost nahrávání všech telefonátů ohledně exekučního řízení a evidování záznamů v exekučním spisu. Stanovisko ústavně-právního výboru je doporučující.
Hlasování číslo 120, přihlášeno 104 poslanců, pro 100, proti žádný.
Stanovisko ústavně-právního výboru nebylo přijato čili bez stanoviska.
Prosím.
Stanovisko ústavně-právního výboru je doporučující. Jedná se o zápis o vedení exekuce movitých věcí do centrální evidence exekucí a současně o výmaz údajů z evidence po provedení exekuce movitých věcí.
Hlasování číslo 123, přihlášeno 104 poslanců, pro 100, proti žádný.
Fakticky se tím zachovává současný stav.
Návrh byl přijat
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C1 kolegyně Zuzany Ožanové. Jedná se o zrušení opatření v té původní verzi, která byla navázána ještě na koncentraci řízení. Stanovisko ústavně-právního výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Opět jde o legislativně technické změny související s vypuštěním koncentrace řízení a některé opravy legislativně technických chyb. Stanovisko ústavně-právního výboru je doporučující.
Jsem zvědavý, jestli dnes poslanci hnutí ANO udělají kroky k tomu, aby se tento obchod s lidskou chudobou omezil. Je to do nebe volající nemravnost, když si tu poslední tisícovku, která člověka třeba drží nad hladinou, chce přivlastnit tímto způsobem advokát navázaný podle pana Faltýnka na politickou stranu nebo někdo, kdo určitě nouzí netrpí. Je to důležité, protože v pražském dopravním podniku je obří potenciál na vznik exekuce, jen u nepozorných lidí možná největší v naší zemi. Dokonce bude na stole už toto pondělí v radě města zohlednění stavu hmotné nouze v jízdném právě proto, aby těch exekucí vznikalo skutečně co nejméně. Je ale opravdu nutné v těchto cynických praktikách pokračovat na celostátní úrovni? Proč na jedné straně se zde ze státního dluhu rozdávají drobné částky - tisícovka tudy, pětistovka živnostníkovi - a zároveň systém exekucí obírá ty nejpotřebnější z nich o poslední peníze a dává je, jak pan Faltýnek píše, vlivným této země? Chudým brát a bohatým dávat, to je bohužel politika, která se skrývá za současnými exekucemi. Zkusme chvíli nehledět na čísla, hlavně na čísla na kontech, a podívejme se do tváří lidí v tramvaji a metru. Ti se totiž skrývají za těmi čísly. Stejně tak ze zisků lidí v exekučním byznyse nebudou placeny všechny společenské náklady, které tento byznys přináší, sociální náklady, zdravotní, bezpečnostní a jiné. Jestliže zásadním způsobem neomezíme rozkvět exekučního byznysu alespoň stanovením teritoriality, zaplatíme to stejně my všichni časem z našich daní, tedy ti, co v České republice daně platí. Poznámky pana Faltýnka by dnes mohly mít jeden pozitivní vliv: že by Poslanecká sněmovna teritorialitu schválila a dala by tím najevo, že takové poznámky do budoucna zcela přestanou dávat smysl.
Nebudu hovořit o žádných poznámkách žádného politika. Mám na starosti jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva právě ty nejohroženější. Říkají, že se do ní dostali svým vlastním zaviněním, ale že snad už mají po těch letech právo žít normální život. Nicméně my, jak dobře víme, tak v současné době exekutor může tu exekuci zastavit jenom pro nezákonnost. Nyní tedy ta novela zavádí možnost zastavovat ji pro nevymahatelnost a to, o čem bychom se měli zejména bavit, je, jak vrátit důvěru veřejnosti, nejenom tedy dlužníků, ale obecně důvěru veřejnosti ve vymahatelnost práva. A to je to, o čem hovořil i pan poslanec Nacher a řada mých předřečníků. Myslím si, že sloučit tyto dva póly je občas nad lidské síly a my se tady o to pokoušíme.
Hlasování číslo 137, přihlášeno 104 poslanců, pro 39, proti žádný.
On navrhuje tímto návrhem přenesení vedení provozu a správy centrální evidence exekucí z Exekutorské komory na Ministerstvo spravedlnosti. Stanovisko ústavně-právního výboru je nedoporučující.
Prosím.
Stanovisko ústavně-právního výboru je nedoporučující.
Návrh byl zamítnut.
Děkuji. Stanovisko ústavně-právního výboru je nedoporučující.
Stanovisko ministra? Návrh byl zamítnut.
Stanovisko ústavně-právního výboru je nedoporučující. Stanovisko ústavně-právního výboru nebylo přijato čili bez stanoviska. Navazuje to na vypuštění povinných záloh. Tímto návrhem se ruší povinné zálohy na počátku exekučního řízení.
Návrh byl zamítnut.
Opět se to týká povinných záloh. Pokud by byla zrušena povinná záloha, stanovuje se způsob vypořádání. Vypouští se povinnosti exekutora vydat a zaslat povinnému příkaz k úhradě nákladů exekuce již s výzvou k dobrovolnému plnění.
Návrh byl přijat.
Vymahatelnost neustále klesá, exekuce neubývají, naopak si myslím, že v tuto chvíli začnou opět výrazně přibývat. Naším úkolem je najít řešení, spravedlivé řešení, aby to bylo řešení spravedlivé pro všechny. Tento návrh má širokou podporu veřejnosti, odborných organizací, byl zmiňován i ve vládním dokumentu v boji proti chudobě, podporují to neziskové společnosti pracující s dlužníky, podporují to předlužené regiony, a i charita prostřednictvím svých zaměstnanců a pracujících. Já si myslím, že to tak rozhodně není. My jsme na tom návrhu pracovali spolu s kolegy spoustu... Velice krátce: "Teritorialita nabídne efektivnější a šetrnější vymáhání pohledávek, což by mělo přinést v konečném důsledku zlepšení vymahatelnosti, a to zejména pro menší věřitele. Díky maximálně jedné běžící exekuci, přesněji vymáhání pohledávek jedním exekutorem, nebudou dlužníci motivováni k odchodu do šedé ekonomiky jako v případě vymáhání exekucí více exekutory současně. Budou tedy mít častěji legální zaměstnání, a tím i větší schopnost splácet. Podle dat VZP mají navíc největší exekutorské úřady pouze průměrnou úspěšnost ve vymáhání pohledávek. Neplatí tedy, že velké exekutorské úřady jsou ve vymáhání pohledávek úspěšnější než úřady malé. Podle slovenského Ministerstva spravedlnosti se po zavedení teritoriality naopak vymahatelnost exekucí zvýšila a celkový počet exekucí výrazně klesl." Tolik k teritorialitě. Je tam samozřejmě víc pozměňovacích návrhů, které jsou podle mě důležité, ale tento je nejdůležitější a zcela zásadní. Bez něj jsou to totiž pouze v uvozovkách kosmetické změny a kýženého stavu, který tady deklarovaly všechny politické strany nebo většina, že jeden dlužník rovná se jeden exekutor, nikdy nezavedeme. Vážení kolegové, chtěl bych vás požádat, podpořte opravdu systémovou změnu. Veřejnost vám za to jistě poděkuje.
Nemám rád, když se některá slova, která mají jasný význam, vždycky používají na všechno. Tak tenhle zákon, ať s ním uděláme dneska cokoliv, nemůže být nikdy spravedlivý. Neslibujme něco, co je nedosažitelné. A co dělá stát? Myslíte si, že dnes neběží daňové exekuce, celní exekuce? No nejde, často je to likvidační. A hlavně my řešíme, prosím vás, konečný proces toho celého, že vznikají nějaké dluhy. Ale ten problém vzniká někde úplně jinde, ale ne v té konečné fázi , která se jmenuje exekuční řízení.
Dámy a pánové, troufám si říct, že tady řešíme druhý největší problém naší země, který s tím úplně největším, tedy pandemií, souvisí a který pandemii opět brzy na místě největšího problému vystřídá. Řešíme exekuce, beznaděj exekuovaných lidí a jejich nedůvěru ve stát a v kohokoliv, kdo stát reprezentuje. Je trochu jedno, co se nyní vysvětluje, co tím bylo myšleno nebo nemyšleno.
Podruhé a v dalších případech už by to bylo zpoplatněno. Stanovisko ústavně-právního výboru nebylo přijato, bez stanoviska.